Konkrétně u nás nebude možné zajistit, aby zaměstnanci úplně jiné organizace se volně pohybovali po obecním úřadě. To znamená, takové územní pracoviště bude muset vzniknout někde jinde. Upozorňuji na to, že na papíře to vypadá skvěle, a já vám naprosto rozumím.
Teď jste si malinko protiřečil. Mě neposlouchá pan poslanec... Ale vy jste ho odsoudili hned na počátku k zániku. Takže jak, nebude dostupné?
Proto jsem říkal, že z utilitárního hlediska jako starosta je lepší to tam nemít. Ale z pohledu občana, uživatele je to samozřejmě lepší.
Máte slovo, paní poslankyně.
Bude se obhajovat tak, že jde o běžnou praxi, nebo že se týká jenom přechodných ustanovení zákona, že sice jde o retroaktivitu, ale ve prospěch adresátů normy, nebo že se jedná sice o neobvyklou legislativní techniku, ale že v zásadě dosud neexistuje žádné rozhodnutí Ústavního soudu, které by to zakazovalo?

Mám za to, že nikoliv, a to, co vám asi vadí, je to, že by se mohlo zdát, že se posouvá účinnost již účinného ustanovení, jestli to dobře chápu. Nicméně mám za to, že se opravdu v tomto případě neděje. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ta hibernovaná ustanovení nezasahují do něčích práv, stavebníků se to nijak nedotkne.

A ještě jsem chtěl uvést, že to, když předkladatel přistoupil k tomuto řešení, že zase tak novátorské řešení to není. To je v zásadě příklad, který je trochu srovnatelný s tou naší situací, s existencí Nejvyššího stavebního úřadu, který se zatím neobsazuje. Konec citace. Pane ministře, neuspokojil jste mojí zvědavost, moje zvědavost je mnohem větší. To jste mi tady řekl, že vy jste to nebyl, takže mě zajímá, kdo tento postup hibernace vymyslel? Jak je to ošetřeno, čím je to ošetřeno? Že se nepostupovalo dál, to jste mi odpověděl, ale tady ten Nejvyšší stavební úřad ještě ani nevznikl. To není reálné, absolutně to není reálné! Takže když nám tady něco říkáte, tak bych chtěla vědět ten harmonogram, který máte nastavený.
No ano, já jsem to představovala záměrně, protože jsem tady reagovala na tu připomínku, že samozřejmě se musíme držet projednávaného bodu, a já jsem chtěla upozornit na to, co všechno dobrého tam je a co se snažíte o rok odložit. Samozřejmě, pane ministře, já jsem tak ráda, že jste to tady řekl! Pak jste tady mluvili o opozičním návrhu. To prostě nebylo možné. To, že si neudržíte kvalitní lidi, je samozřejmě problém váš. Dala jsem tam 60 milionů. A můžete si zkusit tipnout, za kolik přišly žádosti? Za dva miliony. Obce nemají touhu řešit černé stavby, nemají, protože jim to prostě přidělává problémy. A pokud nebudeme schopni si toto přiznat, tak se nehneme z místa. Stát skutečně nebude mít slitování s černou stavbou. Zpracovalo to MMR, protože to šlo do stavebního zákona. Tak jenom, aby to bylo jasno. Není možné se tady opírat o to, že automaticky pro vypršení lhůty bude fikce souhlasu. Ale jak odstranit? Tam se muselo na zelenou louku a začít to budovat celé znovu. Tolik jsem chtěla jenom, pane ministře. Uznávám vaše rétorické schopnosti, na druhou stranu přece ta nejvyšší stavební struktura nebo ta státní stavební struktura měla hlavní cíle, a to je zastupitelnost. Dalším cílem byla jednotná metodika. My jsme mu to vysvětlili, že to je samozřejmě dáno správním řádem, tou hierarchií, jak jsou ty metodiky závazné, nejsou závazné a tak dále, a shodli jsme se na tom, že to není úplně v pořádku. Pokud to necháte v přenesené působnosti, opět bude nevymahatelné. Vy tomu říkáte rozvrat, já tomu říkám odpolitizování státní správy od samosprávy. To je ten rozdíl, v čem se míjíme.
Děkuji. Vaše vstoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Děkuji. První faktická poznámka je pana ministra pro místní rozvoj pana Ivana Bartoše. Pane ministře, máte slovo.
S faktickou se opět hlásí pan ministr Bartoš. Prosím, máte slovo.
Já jsem rád, že to takhle řešíme.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se jako člověk pracující celý život ve stavebnictví vyjádřil také ke stavebnímu zákonu, i jako bývalý radní Středočeského kraje pro dopravu. Dlouhé lhůty vyřizování stavebního řízení trápí skutečně všechny účastníky ve výstavbě, jak investory, tak dodavatele stavebních prací, a logicky tím jsou postiženi i další obyvatelé. Proto jsem se přihlásil v rozpravě, abych se snažil nový zákon obhájit a zdůraznit hlavních pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon. Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem.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 Benefitem může být také jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů. Podmínkou je nicméně zajištění přechodu dostatečného počtu kvalitních úředníků a organizační zajištění této soustavy. Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nového stavebního zákona byla komplikovanost a roztříštěnost současné právní úpravy, jejímž důsledkem je neúměrná délka řízení o povolování staveb. S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby. Rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat ve spolupráci více oprávněných úředních osob. Zavádí se také lhůty pro její pořízení, byť nezávazné. Města Praha, Brno a Ostrava budou mít možnost vydat vlastní stavební předpisy, které stanoví podrobné požadavky na výstavbu odchylně od celostátních prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Pod zákonem a prováděcími předpisy stanovených požadavků na výstavbu bude také možné se odchýlit v některých chráněných územích u veřejně prospěšných prací a v některých dalších případech, pokud takovéto řešení lépe ochrání veřejný zájem. Zákon obsahuje podrobnou úpravu plánovacích smluv, která poskytuje obcím i investorům větší právní jistotu ohledně toho, co může být obsahem jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území, zejména při budování veřejné infrastruktury. Obec může v územním plánu stanovit uzavření takové smlouvy jako podmínku realizace určitého stavebního záměru. Ve smlouvě uzavřené na základě dobrovolné dohody stran se obec může zavázat mimo jiné i poskytnout kroky ke změně územního plánu, nebo jej naopak po určitou dobu neměnit. Není právní překážkou pro výkon pravomocí orgánů obce. Poslední standard, poslední tato výhoda, kterou bych chtěl zmínit, je přísnější odstraňování a dodatečné povolování staveb. Takovou stavbu bude možné kromě splnění všech dalších zákonných podmínek dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Mírnější podmínky budou platit v případě, když stavba byla podle zákona pravomocně povolena, ale povolení bylo následně zrušeno. Za těchto okolností stavební úřad stavbu povolí novým rozhodnutím, pokud se v opakovaném řízení prokáže splnění všech zákonných podmínek. Děkuji vám za pozornost.
Máte slovo, paní poslankyně.
I současná vláda v programovém prohlášení ze dne 7. ledna 2022 na několika místech proklamuje, že nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení. Zároveň uvádí, že se pokusí změnit stavební zákon tak, aby byly stavební úřady zachovány na místní úrovni.
To je nekonečný proces. I případné odvolání bude jednodušší. A co se většinou stává? I několik let! Stavební úřad právě, to je to hlavní motto, bude jeden. Bude jeden stavební úřad, takzvaný státní stavební úřad, který bude mít samozřejmě svoje pobočky, ale bude to jednotná hierarchie všech úředníků, kteří budou vzájemně zastupitelní. To znamená, že pokud onemocní, stavební úřad dá na dveře ceduli "pro nemoc zavřeno" a stavebník musí čekat. I v oblasti územního plánování dojde k urychlení pořizování územních plánů a jejich změn. Územní plány by rovněž měly být zpracovány jednotně, což významně usnadní jejich čitelnost pro občany. Tím se také samozřejmě zvýší konkurenceschopnost České republiky v oblasti stavebnictví. Na vznik nových dálnic a velkých staveb už nebudeme muset čekat dlouhá desetiletí, jak je tomu dnes. V oblasti stavebního práva jsme konečně, a to mohu říci, vkročili do 21. století, což ocenila i odborná veřejnost. První velká změna je již samotná forma podání. Dosud stavebník podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a různých razítek. Nově podá návrh prostřednictvím Portálu stavebníka. Interaktivní formulář jej intuitivně provede celým procesem. Projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech, aby bylo možné jejich další využití. Stavebník ušetří na pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány. Stavebník již bude podávat pouze jeden návrh, nikoliv až desítky žádostí, jak je tomu dnes. Proces stavebního řízení bude plně digitalizován a všechny aspekty staveb z pohledu životního prostředí, hygieny, dopravního napojení posoudí úřad v rámci jednoho řízení. V jednom rozhodnutí zohlední i případná vyjádření, například hasičů u staveb, které podléhají požárnímu dozoru. Základní část bude tvořena integrační platformou s Portálem stavebníka, který bude tvořit základní rozhraní pro elektronickou komunikaci v rámci stavebního řízení a zjednodušené získávání stanovisek vlastníků technické infrastruktury. Na něj budou navazovat tři samostatné informační systémy. Stavební úřady budou mít k dispozici centrální informační systém, který jim pomůže projít posuzovacím a rozhodovacím procesem. Pro účastníky, jejich zástupce a orgány bude veden plnohodnotný elektronický správní spis, který nahradí spis papírový. Spolu s ním bude zavedena možnost elektronického podání do informačního systému, včetně projektové dokumentace a dalších příloh. Přece politik zvolený v obci je od toho, aby říkal, že tam chce novou základní školu, že tam chce průmyslovou zónu a tak dále. My jsme přesně tohle, pane ministře Šalomoune, řešili s Nejvyšším správním soudem.
S faktickou je přihlášen pan ministr Bartoš.
Opět jsem to už pořešil s paní předsedkyní výboru.
S faktickou se již nikdo nehlásí, takže prosím dalšího, kdo je přihlášen do rozpravy, a to je pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuju za slovo. Za to děkuju. Vždycky jsme dávali a dáváme to velmi jednoduché přirovnání ke katastrálním úřadům, k Finanční správě. Ta funguje v celé republice, má svá pracoviště. Možná s tou Finanční správou - ne možná, stoprocentně - se přece lidé setkávají mnohem častěji než se stavebním úřadem. Ale o tom mluvit nechci. Je to zkrátka jen ohlédnutí a jistá reakce na tady tu debatu.
A ptám se, chce ještě někdo vystoupit? Pan ministr, pan zpravodaj? Nemáme žádné hlasovatelné návrhy, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme - přivolám kolegy a kolegyně z předsálí - přikázání garančnímu výboru, kde byl navržen organizačním výborem návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Ptám se, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Konstatuji, že výbor pro životní prostředí byl schválen jako garanční výbor. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, tak se jenom zeptám: Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Takže já konstatuji, že jsme se tímto vypořádali s prvním čtením tohoto tisku. A nyní se táži pana navrhovatele, pana ministra - má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Já vám děkuji za slovo. Jenom zdůrazním, že předmětem této novely není zásadní věcná změna nového stavebního zákona. Sešlo se několik set připomínek a my v následujících dvou měsících budeme veřejně tyto připomínky vypořádávat. Nicméně toto není předmětem zde třetího čtení této novely, která má pouze odkládací část. Z garančního výboru vzešly dva související pozměňovací návrhy odsouvající účinnost zavedení informačních systémů veřejné správy na 1. ledna 2024, jelikož není reálné jejich spuštění koncem roku 2023, zejména ve fázi testování a zavádění, tam bychom se do tohoto termínu nevešli. Oba tyto návrhy výbor doporučuje. Poslední pozměňovací návrh, poměrně komplexní, uplatnil pan poslanec Martin Kolovratník ve druhém čtení. Ani jednu část tohoto pozměňovacího návrhu garanční výbor nepodpořil a nepodporuji tyto změny ani já.
Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije. Jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije stará úprava. Z výše uvedeného důvodu bude také zřízen Specializovaný stavební úřad, nikoli však krajské stavební úřady a Nejvyšší stavební úřad. Nejvyšší stavební úřad musí být zřízen, bude však zřízen pouze organizačně. Jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv však jako samostatný úřad. Předložený návrh lze považovat za kompromisní řešení, byť k němu jsou věcné výhrady. Nový stavební zákon by se v případě přijetí použil pouze pro vyhrazené stavby, stavby s nimi související a stavby s nimi tvořící soubor staveb. Domnívám se, že stav, kdy nový stavební zákon bude účinný, avšak většina procesů včetně těch nově zahajovaných bude probíhat podle dosavadních právních předpisů, může způsobit zmatek a právní nejistotu, což pouze povede k prodloužení procesů jako takových. Tím může dojít k pravému opaku toho, co bylo novým stavebním zákonem i předloženou novelou zamýšleno, tedy procesy zrychlit a zjednodušit. Takový stav nelze považovat za správný.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Tento nový bod byl zařazen. A nyní budeme hlasovat o pevném zařazení. Myslím, že takto můžeme hlasovat. Zahájila jsem hlasování. Pan předseda Radim Fiala navrhl tento bod. O tomto pevném zařazení nyní dávám hlasovat. Zahajuji hlasování. Poprosím tady organizační o konzultaci. My jsme měli schváleno, že budeme nejprve začínat třetím čtením, a sice tiskem 177, evidence tržeb, protože ještě není 10 hodin, a poté že přerušíme tento bod či jiný projednávaný a začneme projednávat... Poradíme se s předsedy klubů. Otevírám bod číslo Prosím, pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Můžete, prosím.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení tohoto návrhu zákona je povinnost České republiky provést implementaci přepracovaného znění směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Dovolím si zdůraznit, že bohužel v tomto případě už nebyla dodržena transpoziční lhůta k 31. prosinci 2021 pro implementaci směrnice a proti České republice bylo zahájeno řízení pro porušení práva Evropské unie. Lhůta pro odpověď České republiky v tomto řízení byla prodloužena do 27. května letošního roku.
Dále je v pořadí přihlášen pan předseda Jan Jakob.
Byl tady požadavek opozice. Bylo tady řečeno, že stavební zákon, jak je potřeba ho ještě dál projednat. Jedná se jenom o odložení účinnosti. Všichni jsme tady k tomu už řekli poměrně dost. Prostě se to nestane.
Děkuji. Připomínám, že jsme stále v bodu Pořad schůze. Nezazněl tady návrh na změnu pořadu. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já už se budu snažit mluvit smírně, konstruktivně, ale musím samozřejmě i smírně reagovat na některé připomínky, které tady k včerejšímu programu byly. Ta druhá byla, že obstruujeme. Mluvila paní Vildumetzová, mluvila paní profesorka Válková a pak mluvil pan Okamura. Vy jste se těmi obstrukcemi ani neunavovali v minulém volebním období. Vy jste přišli a řekli: Máme tady šest poslaneckých klubů, krát dvě hodiny je dvanáct hodin, nashle. Tak jste to řešili vy.
Prosím.
Děkuji za slovo. Není to vůbec žádná pravda. Neustále vám tady říkáme, co říkají energetičtí experti, kam se to hrne, v jaké situaci to je, a nikdo nás neposlouchá. Takže když dneska my tady posloucháme kritiku z hlediska vystoupení našich poslanců, za které se musím postavit, protože všichni vystoupili konkrétně, jaký bod chtějí zařadit, a řádně to zdůvodnili.
Děkuji za pozornost pro velmi krátký úvod.
Chce se přihlásit pan zpravodaj do rozpravy?
No, vážení kolegové a kolegyně, já bych jenom ve stručnosti zpravodajskou zprávu. Je to velice jednoduché.
Jenom se ujistím pro pořádek, závěrečná slova. Pan ministr?